Další návrh je od paní poslankyně Zuzany Ožanové. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Další návrh je od paní poslankyně Lucie Šafránkové. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh je od paní poslankyně Heleny Válkové. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh nebyl přijat. Další návrh je od pana poslance Marka Nováka. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Další návrh je od paní poslankyně Jany Pastuchové. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?
Je to opatření, které se v řadě států velmi osvědčilo. A kdo jiný by měl mít zájem na tom, aby jeho dítě řídilo bezpečněji, předvídalo další okolnosti, než právě člověk, který je tomu mladému řidiči nejblíž. Míříme k tomu, aby opravdu i v rámci debaty, kterou povedeme ve Sněmovně, a nepochybně bude bohatá, se dařilo nasvítit principy bezpečného chování na silnicích, aby se o pravidlech silničního provozu víc hovořilo, abychom dokázali také víc upozornit na to, že pořád ještě patří právě porušování předpisů v silničním provozu mezi závažné jevy, které připravují lidi o život a připravují je o zdraví. Je jasné, že zákony nemají možnost ochránit všechno, a ani si na to nechceme hrát a nehrajeme si na to. Chceme ale, aby ten zákon byl srozumitelný, chceme, aby mu lidé co nejvíc rozuměli.
Pěkný večer, vážení kolegové, vážené dámy, vážení pánové, jak již říkal pan ministr, jedná se tedy o novelu zákona o pozemních komunikacích. Současně, jak bylo řečeno, dívá se ta novela na to, aby na našich silnicích bylo bezpečněji. To jsou asi ty nejpodstatnější věci. Obecně lze říci, že nejvíce nehod s usmrcením způsobí nehody, kde dochází k vysokému překročení rychlosti, případně s požíváním alkoholu. Co se týká jednotlivostí, tak bych možná ještě zmínil podstatnou věc, to jsme diskutovali s kolegy napříč politickým spektrem v podvýboru pro dopravu - řešili jsme blokování tramvají v parkování osobními vozy.
Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první hlásí pan poslanec Kukla Martin, a poprosím ho, aby se ujal slova.
Dovedete si představit, že byste si rodinný rozpočet naplánovali bez započítání hypotéky, nájemného nebo jiného z vašich povinných výdajů? Takový rozpočet by vám určitě způsobil více škody než užitku a hned při první splátce byste zjistili, že bude lepší ho hodit do koše a začít počítat poctivě. Jenže přesně tohle se stalo ministru financí a této vládě se státním rozpočtem. Přesto jste zvedli jasně ruku pro tento píárový, nepoctivý rozpočet. Není pochyb, že ve skutečnosti už tehdy moc dobře věděl, že vláda seniorům na jejich peníze sáhne, a tak se také má nyní stát. Proto a jen proto stav legislativní nouze, jenom proto, pro nic jiného. Nejsou naplněny zákonné podmínky. Opakuji, že tehdy to spočítala Národní rozpočtová rada na 20 miliard. Rozpočtový chaos ministra Stanjury a odůvodnila jsem ho tím, že skutečný schodek státního rozpočtu je zhruba o 100 miliard větší než prezentovaný PR marketingový rozpočet, schválený vládou pětikoalice. Zcela konkrétně jsem pojmenovala vše, čím nyní bezprecedentně ospravedlňujete stav legislativní nouze. Upozorňovala jsem na mimořádně alarmující stav, kdy Ministerstvo financí do zákona o státním rozpočtu zcela nepochopitelně nezapočítalo objektivní a zcela zjevné výdaje za desítky miliard korun. V podobném duchu se vyjádřil předseda Národní rozpočtové rady Mojmír Hampl. Ptala jsem se, zda nejdůležitější zákon, který určuje ekonomické a politické mantinely vlády, máme vnímat jako cár papíru, kde chybějící desítky miliard nestojí ministru financí za pozornost. Bohužel už z odpovědi pana premiéra na tuto interpelaci bylo zcela zjevné, že si závažnost problému buď vůbec neuvědomuje, nebo uvědomuje, ale záměrně předstírá, že problém neexistuje. Dnes vidíme, jak krátkozrakou a nezodpovědnou strategii zvolil. Nazvala jsem je něčím, s čím se rozhodně nehodlám smířit, čemu se musíme věnovat na rozpočtovém výboru, a upozornila jsem, že zvažujeme podání podnětu na NKÚ. Není možné, aby tam navíc už v lednu neseděly desítky miliard. Takové falšování fiskálních důkazů by mohlo ve výsledku ohrozit legitimitu České republiky nejen u mezinárodních institucí, ale i pověst České republiky u našich věřitelů. Je to červená čára, kterou dosud žádný ministr financí nepřekročil, a já budu požadovat, aby tyto nesrovnalosti v rozsahu převyšujícím 150 miliard korun byly Poslanecké sněmovně vysvětleny. Nezapomínejme, že státní rozpočet je přijat formou zákona a zákony musí být dodržovány. Jsem právnička a pro mě je dodržování zákonů zcela neoddiskutovatelné." Měli jste totiž oprávněný strach, že by tahle nehoráznost ovlivnila jejich výsledek. Tolik ke skutečným důvodům, proč byl vyhlášen stav legislativní nouze. Nezapomínejme, prosím, pokud už tedy má tato vláda tu drzost hovořit o nějakém ohrožení rozpočtové stability kvůli zákonnému nároku důchodců na mimořádnou valorizaci, že jen díky inflaci vybral ministr financí v loňském roce od občanů o 137 miliard korun navíc a příjmy státu rekordně rostou díky inflaci i letos. A těmi, koho se toto zdražování dotýká nejvíce, jsou právě senioři.
Zlepšuje jeho pozici ve vyjednávání a dává větší možnost vyhnout se úpadku společnosti, přičemž nemá vliv na neuhrazené pohledávky. Děkuji vám za pozornost.
Nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Feranec. Prosím, máte slovo.
Klub ANO podporuje přijetí toho zákona. Jedná se o transpozici.
Není tomu tak. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Kdo je proti? Hlasování číslo 52, přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 118, proti žádný. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Pan poslanec Feranec se hlásí, prosím.
Já jenom zopakuji tento návrh.
Má ještě někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Kdo je proti? Hlasování číslo 53, přihlášeno 149 poslanců a poslankyň, pro 118, proti žádný. Konstatuji tedy, že jsme tento návrh přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Končím projednávání tohoto bodu. Otevírám tento bod a budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není tomu tak. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání?
Děkuji.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Hlasování číslo 55, přihlášeno 151 poslanců a poslankyň, pro 120, proti žádný. Dále konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako dalšímu výboru k projednání. Na závěr mám jedno sdělení. Na základě dohody všech předsedů klubů bychom dnešní jednání ukončili. Připomínám, že zítra bude v 9 hodin zahájena 54. schůze. Děkuji, pane ministře. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. A zde to vnímám jako největší plus. Nicméně jakákoliv evidence toho, kolik najezdí, by byla administrativně velmi složitá. Bylo by vůbec složité hledat ten způsob, jak to evidovat. Tak to možná jenom ty nejrychlejší reakce.
Děkuji, pane poslanče. To byla poslední faktická poznámka, nyní je do rozpravy přihlášen pan poslanec Exner.
To je jedna připomínka, kterou mám. Pak další věc, kterou...
Já se omlouvám, pane poslanče, pánové, ještě chvilku vydržte.
A nerozumím, proč by řidič, který řídí vlastní auto a je přistižen, měl platit dvakrát tolik, než platí někdo za to, že byl přistižen ve firemním autě a ta firma ho zapře. A poslední poznámku bych prosil - ten alkohol opravdu neotvírejme. Takové ty sobotní, páteční tancovačky, jak ti mladí by tam jezdili, a domnívám se, že tu míru nemají. Prosím, alkohol nechme u těch vodáků, kde jsme ho povolili. Takže prosím, nechme alkohol spát.
Děkuji, pane poslanče.
Já si neodpustím být trošku ironický ke svému předřečníkovi, prostřednictvím paní předsedající: ty emisní normy nás už trápit nemusí, protože jsme si od roku 2035 zakázali výrobu spalovacích motorů, takže tato překážka již padla.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není zájem. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu. Chcete navrhnout jako výbor garanční? Kdo je proti? Hlasování číslo 49, přihlášeno 153 poslanců a poslankyň, pro 130, proti žádný.
Další problém. říkáme, že chceme být jako na Západě, a teď tady řeknu něco kontroverzního. Na Západě je povolen zbytkový podíl alkoholu v krvi, a přitom když se podíváte na statistiky, vůbec není pravda, že se bourá víc, že je víc mrtvých na silnicích a podobně. Je to jenom o našem přesvědčení o tom, že prostě jsme národ, který by se s tím neuměl popasovat. Kolegyně Ožanová tady mluvila o těch koloběžkách, tak tady vám řeknu jednu takovou perličku. No, na elektrické koloběžce, tam žádné papíry prostě nepotřebujete.
Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Ožanová, s faktickou poznámkou i pan poslanec Kubíček. Poté do rozpravy je přihlášen pan poslanec Exner. Prosím, máte slovo.
Děkuji, vážená paní předsedající. Budu reagovat na předsedu hospodářského výboru. Za mě - možná on už to ví, já sama vím, že je to politicky neprůchodné - ale já jsem třeba zastáncem úplného zrušení bodového systému. Opravdu tato agenda zatěžuje i Nejvyšší správní soud. Když pojedete na Slovensko, do Rakouska, do Německa, překročíte rychlost? Kvůli výši sankcí. Takže já souhlasím s panem předsedou Adamcem.
Nyní s faktickou vystoupí pan poslanec Kubíček. Prosím, máte slovo.
Zamyslel bych se nad tím velmi, protože toto se kdysi dávno zhodnocovalo u řidičského průkazu motocyklů. A když už to tedy máme otevřené, bylo by velmi zajímavé se podívat na výkony těchto automobilů. Ale k tomu jsem se propracovával náletem a výcvikem. Je to hodně námětů, nebude to lehký zákon.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času. S faktickou vystoupí pan poslanec Kasal. Prosím ještě pana poslance Exnera o strpení. Děkuji. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Ale rozhodně nejsem zastáncem, aby docházelo k navýšení rychlosti na 150 a podobně. Dřív se tam jezdilo neomezeně, ale už jsou mnohé úseky, které mají omezenou rychlost.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.
Tady se inspirujeme funkčním modelem. To moderní telematika umožňuje.
Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Ano, prosím, pane poslanec Lang. Kdo je proti? Konstatuji tedy, že tento návrh nebyl přikázán dalšímu výboru. Žádný návrh na zkrácení lhůty v obecné rozpravě nezazněl. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Prosím, pane ministře, pokračujte.
Vážené kolegyně, kolegové, Ministerstvo spravedlnosti připravilo návrh zákona o preventivní restrukturalizaci...
Netušila jsem, že sloučení rozpravy vyvolá takový smích v řadách kolegů v pravé části, a poprosím, zkuste ještě vydržet do projednání těchto tisků.
Především se jedná o novelizaci insolvenčního zákona, zákona o insolvenčních správcích, zákona o soudních poplatcích, notářského řádu, zákona o soudech a soudcích nebo zákona o dani z přidané hodnoty. Účelem zákona o preventivní restrukturalizaci je zpřístupnit obchodním korporacím v České republice efektivní nástroje pomoci, kterými lze řešit přechodné finanční potíže a odvracet riziko hrozícího úpadku. Účelem doprovodné novely je toliko přizpůsobit vybrané právní předpisy z oblasti civilního práva, procesního a daňového práva, institutu preventivní restrukturalizace. Institut preventivní restrukturalizace se nachází na rozhraní závazkového, korporátního a insolvenčního práva. Vychází z předpokladu, že se podnikatel v pozici dlužníka dosud nenachází ve stavu úpadku, a neexistují tedy důvody pro zahájení formálního insolvenčního řízení. Insolvenční řízení totiž automaticky vyvolává řadu negativních účinků vůči dlužníku, omezení nakládání s majetkem podřízení dohledu soudců a správce, negativní publicitu insolvenčního rejstříku a tak dále. V průběhu vyjednávání a přípravy restrukturalizačního plánu může podnikatel využít časově omezené ochrany před věřiteli - institut moratoria. To chrání podnikatele před exekucemi, realizací zástavního práva ze strany věřitelů nebo ukončováním dodávek nezbytných surovin. K vyloučení účelové manipulace s pohledávkami rovněž mohou dotčené strany nechat soudem přezkoumat pravost či výši své nebo cizí pohledávky. Soud může rovněž zrušit účinky moratoria chránícího podnikatele před jeho věřiteli. Pro účely přípravy návrhu zákona, která probíhala déle než dva roky, byla vytvořena zvláštní expertní pracovní skupina složená z předních českých odborníků na korporátní a insolvenční právo, ekonomiku a účetnictví. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za pozornost a dovoluji si vás požádat o podporu těchto dvou sněmovních tisků a jejich projednání v prvním čtení.
Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, poslanec Pavel Staněk.
Dobrý večer. Jak jsem říkal, jedná se o dva návrhy, které jsou předkládány vládou, kdy první z nich, tedy návrh zákona o preventivní restrukturalizaci, což je sněmovní tisk 371, je hlavním transpozičním předpisem, který do českého právního řádu zavádí institut preventivní restrukturalizace. Oba zmíněné instituty se nepřekrývají, protože preventivní restrukturalizace necílí na faktický úpadek podnikatele, ale snaží se mu včas předcházet, a tím pádem mu i zamezit. Jako další, co považuji za důležité ve vztahu k preventivní restrukturalizaci zmínit, jsou tyto věci. Cílem návrhu je podpořit racionálně a včas jednající podnikatele a motivovat je k jasnému popisu stavu věcí a možnému řešení. Zbylí věřitelé, kteří nebyli určeni jako klíčoví pro celou restrukturalizaci, budou v samotném procesu označeni jako nedotčení a jejich právní postavení nebude nijak dotčeno. Jako zpravodaje určil mou osobu a navrhl jako garanční výbor výbor ústavně-právní.
Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr Marian Jurečka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Pavel Staněk. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Také děkuji, pane zpravodaji.
Děkuji za slovo. Teď tedy k návrhu o preventivní restrukturalizaci. Tento návrh zavádí nový institut preventivní restrukturalizace, který se v mnohém podobá insolvenčnímu řízení, ale s několika podstatnými rozdíly.